Možná je to přísné, ale je to přesně v tom duchu, co jste říkal, má to platit pro všechny. Ale vy také ne, takže jsme na tom úplně stejně. Nejste ani o krok vpředu. Nejsou jednotlivé etapy. I to jsme byli ochotni akceptovat a udělat to najednou. Tam byste měli útočit, ti to nechtějí, ne my.
Jsme si vědomi toho, že je třeba řešit otázku lékařské posudkové služby.
Děkuji panu zpravodajovi.
To je usnesení výboru pro sociální politiku.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, usnesení hospodářského výboru ze dne 14. prosince 2016 zní: To je usnesení hospodářského výboru.
Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Hezký podvečer, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, vážený pane senátore. Dovolte mi celkově několik poznámek ke zde projednávané novele zákona o státní službě. Já tomuto zákonu říkám zákon pro výjimku. Výjimka, další výjimka, kolikátá výjimka ještě přijde, nevím. Místo toho sem doplula novela ze Senátu, a jak už v prvním čtení bylo řečeno, tak přijde mnoho pozměňovacích návrhů. To na úvod. Kvalitu samotného zákona lze tedy přirovnat k pořízení kabátu s mnoha dírami, které se postupně záplatují právě těmito pozměňovacími návrhy, a děláme jednu výjimku, druhou výjimku, třetí výjimku. Je to problém.
Nejprve tedy pan poslanec Votava za rozpočtový výbor? Není tomu tak. Pan poslanec Plíšek? Ano, přeje si vystoupit. Prosím, pane poslanče.
Bylo to až při hlasování ve třetím čtení. Přitom vláda předložila sem ústavní zákon, na kterém je nutná shoda kvalifikované, tedy třípětinové většiny poslanců. Toto ústavní právo nelze prostým zákonem omezovat.
Nepřeje si vystoupit. V tom případě otevírám rozpravu a jako první vystoupí pan senátor Vystrčil.
První, co tady již bylo řečeno panem poslancem Plíškem, je neústavnost zákona.

To znamená, je to obyčejná šaškárna, kdy někdo se snaží představit jako ten, komu jde o rozpočtovou odpovědnost, ale přitom ji ve skutečnosti nechce do našeho práva zakotvit tak, aby se s tím nedalo nic dělat, a činí tak pouze obyčejným zákonem, který není zákonem ústavním. To je první důležitá věc.

To je prostě naprostý nesmysl. Pokud je někdo dlouhodobě a hodně zadlužený, tak nemůže okamžitě začít hospodařit s přebytkovým rozpočtem.

To je ta první věc, která je tam nesmyslná.
A vy jste měli ten luxus, že vám opozice aspoň nabídla nějaký kompromis. Nám tehdejší opozice, tady ta levicová, řekla ne. A nešli jsme tou cestou té šaškárny. A na to jsme hlasy měli, ale to pak je běžný zákon v zásadě bezcenný a není to ta stabilita, po které my voláme. První dvě věty v dnešním vystoupení byly, že jsme poslední a že to musíme udělat. Jinak dlouhodobě tvrdíme, a byli jsme mnohem dříve než Brusel, že to máme udělat kvůli České republice, ne kvůli Bruselu, že to je dobře pro nás. Že to chtějí ostatní, fajn, ale je to důležité pro nás.
Koukám, že vám ta koalice docela půjde. Prostě parametry rozpočtové odpovědnosti i sankce ukládané za to, když nebudou dodrženy, byly úplně jiné než v tomhle zákoně. Takže to, co je dnes v tomto zákoně, jsou úplně jiné parametry rozpočtové odpovědnosti než parametry rozpočtové neodpovědnosti, které máte v obsahu běžného zákona vy. To jsem si jist, jsem ochoten se o to vsadit. To, na čem mi opravdu záleželo, byly parametry rozpočtové odpovědnosti vládního hospodaření. A pak si ještě dovolím otázku, jak je to tedy s tím Bruselem. To děláme kvůli sobě. Já si to myslím taky. To je pravda. A vy jste nám to tady tvrdil. Nemusel byste to dělat pořád, pane ministře. Dělejte to opravdu jenom tehdy, když to pokládáte za nezbytné. Vy to máte jako svůj sport.
Vaši přihlášku, pane senátore, eviduji, ale ověřoval jsem to i u legislativy s tím, že po závěrečném slově, když je uzavřena rozprava, už dle jednacího řádu nemůžete vystupovat.
Takže evidentně má v tomto bodě přednostní právo, protože není ani navrhovatel, ani zpravodaj. Já nevím co.
To znamená, já to ověřím, přeruším na pět minut, upřesním výklad jednacího řádu a poté budeme postupovat dál.
Z pověření Senátu předloží návrh a uvede jej senátor pan Jiří Oberfalzer. Případně je zde... ano, máme pana senátora přítomného. Takže prosím, pane senátore, ujměte se slova. Já vám děkuji, pane senátore za předložení vašeho návrhu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, hospodářskému výboru a výboru pro sociální politiku.
Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, na začátku bych chtěl poděkovat jak zástupci předkladatelů panu senátoru Oberfalzerovi, tak všem kolegům ve výboru, tak i zástupcům Ministerstva vnitra, kteří se účastnili tohoto projednávání, za věcnou debatu a především za to, že jsme byli schopni dosáhnout konsenzu na tom, že teď ze služebního zákona neuděláme trhací kalendář. To znamená, že ty návrhy jsou nejenom racionální, ale i obhajitelné. Chtěl bych zdůraznit, že jde o podmínku dosaženého stupně vzdělání. Nejde o to, že by se těmto daným jednotlivým úředníkům umožnilo nevzdělávat se a že by snad nemuseli například procházet povinnými školeními, vzdělávat se, což samozřejmě nejen že museli, ale budou muset i nadále. A bylo by zřejmě nejen zbytečné, ale také neefektivní, abychom úředníky a úřednice, kteří velmi dobře zvládají svou práci, nejsou s nimi problémy, nutili, aby teď podstupovali školu, která... Případně opouštěli to konkrétní místo, státní službu jen proto, že by formálně měli splňovat určitou podmínku, která navíc mnohdy nemusí být ku prospěchu, protože zákon stanoví podmínku určitého stupně vzdělání, ale neříká, že to má být vzdělání v oboru. I když určitě je to chvályhodné a určitě by měla větší přehled o tom, jak tento obor funguje. Začnu tím, který nepodpořil. Tuto věc výbor nepodpořil. Nově by podával čestné prohlášení a tou prohlídkou by procházel a dokládal by až ve chvíli, kdy bude vybrán. Tedy má to nějaký racionální základ. Stejně tak není nutné, aby například pokud je 50 nebo 60 žadatelů o konkrétní místo ve výběrovém řízení, všichni procházeli, tak jak je dnes nařízeno, ústním pohovorem.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 54. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Dnes bychom zahájili jednání bodem 13, což je druhé čtení tisku 964 o zaměstnanosti. Tento bod byl původně na 18. hodinu. Kolegyně, kolegové, já prosím o klid!
Na tom jsme se také shodli na grémiu.
Budeme pokračovat. Já tedy po poradě předsedů poslaneckých klubů doplním ještě ten jeden bod z grémia. Nyní přihláška s přednostním právem pana předsedy Sklenáka.
Děkuji za slovo. Já si dovolím vznést ještě jeden návrh k pořadu schůze, a to abychom zařadili body 14 a 15, to jsou sněmovní tisky 880 a 874, novely zákonů o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti a o specifických zdravotních službách, pevně na zítřek odpoledne po pevně zařazených bodech.
To znamená, dám slovo prvnímu přihlášenému řádně a to je pan poslanec Okamura.
Vážené dámy a pánové, žádám, aby byl na program schůze pevně zařazen bod návrh zákona o referendu. Blíží se volby a mnoho politiků bude voličům slibovat i referendum o vystoupení z Evropské unie. O tomto našem návrhu jste zde ve Sněmovně hlasovali a referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie jste zamítli.
Prohlašuji, že nejsem ani oligarcha, ani socialista, jsem komunista. To, co říkal pan kolega Kalousek, to je přesně ono.
Vy, kteří jste se věnovali tomuto zákonu, víte, že nebyl projednán úplně standardně. Že není běžné, aby přišel návrh zákona do vlády, vláda jej přerušila, pak utekl nějaký čas, došlo k nějakým změnám a vláda pokračovala v jeho projednávání. Ono to má jisté konsekvence. Nikomu z těch poctivých na trhu nepomůže, spíše mu situaci zkomplikuje. Děkuji vám za pozornost.
Proto si myslím, že to je škoda.
To je pravdivý argument. Někde je to i delší. To je taky pravdivý argument. Ale nijak to nepřispívá k tomu cíli, abychom pomohli motivovat zaměstnavatele, aby více dbali na soulad profesního a rodinného života. Jako obvykle, nijak překvapivě, vláda zapomněla na OSVČ. To je veliký problém. To jsou fakt knížecí rady. To jsou skutečně rady k ničemu a nijak to nepomáhá. To si řekněme úplně upřímně. Proto je lepší ji vůbec nezavádět než si říct: příště, až tady bude nějaká jiná vláda, bude šance ji zrušit nebo modifikovat. Je to skoro jako politická pohádka nebo politická fikce. Já sám zažívám, co se děje s našimi návrhy na přechodnou dobu, které jsme přijali. Platí vesele dál. A taková je politická realita. Kdo říká něco jiného, neříká pravdu. Mnohem lépe bychom těch 750 milionů korun využili, kdybychom podporovali tradiční rodiny. To nám přijde efektivnější než zavádění tohohle. A skutečně, zkuste se podívat na ty argumenty, které v tom dokumentu jsou. Myslete i na ty živnostníky, OSVČ. Takže tady zavádíme nějakou nerovnost v tom, jak se podporují děti podle toho, jak se živí rodiče. Stát by měl podporovat všechny stejně. Těšíme se. Už se to pak nepovede zrušit.
Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Hnyková.
Děkuji za slovo. Není to jednoduché. Dneska mladé rodiny odcházejí za prací, velmi často jsou rodiče v nedosahu, a tak musí ten otec pomoci.
Ptám se, kdo dál do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.
To se týká těch tatínků, kteří si platí nemocenské pojištění. Ale samozřejmě kdo zájem nemá, tak ji prostě užívat nebude. Nicméně z toho ohlasu asi ten zájem bude.
Není tomu tak. Děkuji. Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Ptám se, kdo dál v podrobné rozpravě. Já měl avízo ještě jednoho vystoupení, ale v pořádku, není tomu tak. V tom případě končím i podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a budeme pokračovat. Jde o
To je běžné, protože se shromažďují veškerá data. Nicméně stát musí garantovat to, že ta data nebudou zneužitelná a v budoucnu je třeba nedá k dispozici soukromým korporacím. Říkám, příklady ze světa už tady máme. Další problém vidím v následující věci. Po spuštění elektronických občanských průkazů, které se předpokládá v roce 2018, budou stále existovat občanské průkazy bez čipu, s čipem, který teď normálně máme, a tedy v tom případě nové elektronické občanské průkazy. Bavím se teď o tom normálně stávajícím občanském průkazu bez čipu. Budu si muset zaplatit nový občanský průkaz, nebo mi bude dán zdarma? Nevím, jak dalece by tuto službu občané využívali. V tuto chvíli nejsem si tolik jistý. Tady se naplní to sousloví, že konečně začnou úřady obíhat data, a ne občané. To je taky o tom, že snad se tam všichni sjednotí i s různými operačními systémy, které dodnes nejsou jednotné. Na to tam také poukážu. To by bylo asi ode mne takhle na úvod vše, a když mě něco napadne, tak se do diskuse určitě ještě přihlásím. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Současný stav je takový, že občanky s čipem jsou vydávány za poplatek a nemají žádnou funkčnost. Má je tím pádem také nepatrný zlomek občanů. Stávající agendy státní a veřejné správy umožňují vstup jinými způsoby. Jenom Ministerstvo financí v daňové agendě má tři způsoby identifikace. Všechno jsou úplně jiné způsoby identifikace než občanský průkaz. Důchodový úřad má také jiné způsoby identifikace. Jsou nejdražší v Evropě, stojí nás 500 mil. korun ročně. Jistě pro komunikaci se státní a veřejnou správou by se daly využít. Interval platnosti občanského průkazu je deset let. Aktivace toho čipu není povinná, to znamená, budeme muset přesvědčit aspoň některé z nich nějakými důvody, zatím mě jich moc nenapadá, aby si vůbec ten čip aktivovali. Takže po pěti letech tady bude odhadnuto 20 % lidí, kteří budou mít občanku s čipem s funkčností, která v současné době není známa. To prostě asi pravděpodobně nepůjde stejně tak jako využití zdravotních důvodů. Další údaje, které jsou tam navrhovány, jsou prostě už v registrech. My nemusíme nosit řidičský průkaz, my ho musíme mít u sebe, protože to přikazuje zákon. Protože každý policajt má tento údaj přístupný v registru, o tom mě ujistil pan plukovník Lerch. Takže zavádění takové zastaralé technologie opravdu nemá smysl. Argumentovat Estonskem, které tuto technologii zvolilo před několika lety a vlastně na zelené louce, nedává smysl, protože my jsme už trošku někde jinde. Další důvod, který přibyl, je to, že Ministerstvo vnitra celkem správně připravuje zákon o elektronické identitě.
Můj zákon umožňoval hlasovat o všech otázkách a výsledek nebyl omezený kvorem, stejně jako u každé jiné volby v České republice. Ústavnost referenda by posuzoval pouze Ústavní soud. Tento zákon mi však vládní koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL zamítla. Ano, Bohuslav Sobotka, Andrej Babiš a Pavel Bělobrádek odmítají zákon o referendu. Tito pánové odmítají demokracii, odmítají, aby občané mohli během volebního období cokoli zásadního sami ve své vlastní zemi rozhodnout. Dámy a pánové, máte tu dnes šanci začít projednávat zákon, kterým splníte to, co občané žádají a co vy jim slibujete, ale neplníte. V současnosti, těsně před koncem volebního období, čeká již přibližně rok na projednání ve Sněmovně vládní návrh, který je tak nefunkční, že občané reálně o tom, co je nejvíce zajímá a trápí, hlasovat podle vládního návrhu nemohou. Už nyní však vím, že vláda naše návrhy záměrně odmítne. Nejde jen o vystoupení z Evropské unie. Vy, co se děsíte prezidenta Miloše Zemana, můžete v rámci pozměňovacích návrhů prosadit, aby bylo možné hlasovat o odvolání prezidenta republiky. Každý přímo volený politik by měl podle mého názoru být také přímo odvolatelný, protože by se měl zodpovídat tomu, kdo ho volil. A vy, dámy a pánové, co voláte po nízkých daních a úsporném státě, hlasujte pro zákon o referendu, ve kterém o daních rozhodují občané. Statistiky z celého světa ukazují, že tam, kde o výši daní rozhodují občané, je také nejvyšší spokojenost s výkonem státní nebo jiné veřejné správy. Věřte, že nejde jen o klasické Švýcarsko, ale také o velké množství států USA. To nemluvím o tom, že občané by nikdy nedovolili schválit takové paskvily, jako byl zákon o církevních restitucích. Bylo by ale fajn, kdybychom se postavili k tématu čelem, zákon o referendu pustili k pevnému zařazení a projednání na program schůze, aby se tady jasně při hlasování ukázali ti, co chtějí zachovat elitářskou oligarchickou nadvládu vyvolených, a ti, kdo žádají a prosazují demokracii. To je fér. Závěrem tedy znovu žádám, aby byl na program schůze pevně zařazen jako bod vládní návrh zákona o referendu, sněmovní tisk 559, a to na dnešek po již pevně zařazených bodech.
My v našem úsilí budeme pokračovat.